To není seriózní.
A právě proto mi připadá nesprávné vybírat jedno nebo dvě města a připadá mi naprosto pošetilá celá ta představa o tom, že by najednou brněnské Národní divadlo bylo placeno z Prahy, to znamená, že by celé řízení přešlo pod Prahu. A mně připadá zlé, že dneska, když přichází poměrně nesnadná doba, tak první, co házíte v Brně přes palubu, první, co jste se rozhodli, že se toho zbavíte, tak řeknete - tohle ať si vezme stát, tohle ať financuje stát. Přece je jasné, že kdyby se to mělo takto změnit, tak to znamená změnu rozpočtového určení daní. Není možné si myslet, že prostě se bude platit z Prahy a vy to budete v Brně dále spravovat. To je úplně nelogické.
Můžete se přihlásit znovu samozřejmě.
A to vám nevadí, na to zapomínáte, že platí pětkrát víc sociální a zdravotní, kde je čistá rovná daň do výše 48násobku průměrné mzdy. Na to v těch debatách zapomínáte. Ve vaší dikci Praha. Ale pro mě stát není Praha. Praha je sídlem centrálních orgánů. To není rozhodování z Prahy. Mimochodem ministr kultury je z Ostravy a úřaduje z Prahy. A jak systémově jste vy schopen pracovat, pane ministře, vidíme na pozměňovacím návrhu pana poslance Onderky, který podporuji. A tady nám budete říkat, že házíme kulturu přes palubu? Proč to musí až ve Sněmovně napravovat váš kolega pan poslanec Onderka, který má pravdu, a je to pro všechna regionální divadla? A co se týče krátké reakce na ctěnou kolegyni Kateřinu Valachovou.
Tak nyní vystoupí pan poslanec Roman Onderka a připraví se pan poslanec Vlastimil Válek. Tak prosím, máte slovo, pane poslanče.
Poprosím pana ministra kultury a předsedu poslaneckého klubu ODS pana Stanjuru, aby mě poslouchali, protože oba dva včetně Petra Fialy, pana předsedy ODS... Výborně, děkuji. Každý z vás říká kousek pravdy a každý z vás říká kousek nepravdy. Ke kolegovi Zaorálkovi. Kdy došlo k tomu, že město Brno získalo Národní divadlo v Brně? Když se rušily okresy. To nebylo nějaké rozhodnutí. A v rámci rozpočtového určení daní na tyto instituce, neříkám, že spravedlivě, méně či více dostalo finanční prostředky oproti jiným městům. A můžou za to vlády i Občanské demokratické strany, i sociální demokracie.
Tak prosím.
Chtěl bych říct, že asi to zásadní, co tady padlo, je slovo regionální. Univerzitní nemocnice jsou taky regionální, a přesto jsou financovány a řízeny Ministerstvem zdravotnictví a nemyslím si, že nějaká univerzitní nemocnice má pocit, že jí někdo poroučí z Prahy. A ano, já se domnívám, že Národní divadlo Brno, brněnské divadlo, není regionální, ale je celostátní, nadregionální, a mělo by do tohoto ranku uměleckých institucí patřit.
Tak nyní vystoupí paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se pan ministr kultury Lubomír Zaorálek. Tak prosím, vaše dvě minuty.
Já zareaguji prostřednictvím předsedajícího na naši debatu se Zbyňkem Stanjurou. To žel bohu si nemyslím já, že by to byl nějaký můj ojedinělý osobní názor, dokonce ani Česká strana sociálně demokratická, že by to byla nějaká její ideologie nebo politické stanovisko, ale to říkají takové odborné instituce, jako je Národní rozpočtová rada, CEVRO, centrální banka, což, pravda, asi všichni potvrdíte včetně Zbyňka Stanjury prostřednictvím předsedajícího, že se opravdu o žádné kryptosocialisty nejedná.
Nemá to obdoby nikde v historii České republiky, že by takto štědře nějaký kraj nebo stát dotoval školství. Víte, tady mě mrzí, že se tady dává často rovnítko mezi nezisková organizace rovná se zloděj, lump nebo někdo, kdo ubližuje. Já si to nemyslím. Já uznávám, že jsou individuální případy, a o těch jsem schopen se bavit, které si zaslouží přehodnocení financování.
Poslední je pan poslanec Vít Rakušan. Prosím, máte slovo.
Hezký den. Děkuji za slovo. Rád bych představil a přihlásil se ke dvěma pozměňujícím návrhům. Ten návrh 7019 se týká následující změny. Tady jde o to, že meziročně jde o snížení alokace prostředků na ten program, pro který žádám navýšení o polovinu. Takhle razantní škrt je pro tento program zcela nepřijatelný, a proto navrhuji tuto kapitolu posílit. Děkuji a žádám o podporu těchto dvou pozměňujících návrhů.
Rozpočtovou částku bychom na to rádi vzali z řádku kapitoly 301 Kancelář prezidenta republiky.
Je to z toho důvodu, že v České republice je celá řada památek v havarijním stavu, hrozí jim nenávratné poškození a samozřejmě i ztráta historické hodnoty.
Opakovaně na tuto problematiku upozorňují jednak profesní asociace, zmínil bych zde především Asociaci profesionálních divadel, ale také na ni upozorňují samosprávy samotné. Já proto navrhuji, aby se tento program státní podpory divadel a symfonických orchestrů navýšil o 300 milionů korun na celkovou částku 700 milionů korun, což je suma, která by mohla samosprávám nebo zřizovatelům těchto kulturních institucí výrazně pomoci. Chtěl bych v této souvislosti vyslovit velké poděkování svým kolegům, starostům, hejtmanům, primátorům, za to, že tyto instituce dlouhodobě finančně podporují. Bylo tady několikrát zmiňováno Brno i mé město, město Plzeň. Například jenom příspěvek na provoz našeho čtyřsouborového divadla stojí 250 milionů korun ročně při státním příspěvku v řádech milionů korun, takže si myslím, že teď je ten čas, kdy právě by samosprávy měly být takto výrazně podpořeny. Chtěl bych v této souvislosti dodat, že je velkým úkolem Ministerstva kultury v současné době nejenom najít finanční prostředky na podporu kulturních institucí, ať už těch, které jsou zřizované samosprávami, nebo těch, které fungují mimo samosprávné zřizovatele nebo mimo státní zřizovatele, ale je také velkou rolí Ministerstva kultury velmi intenzivně doslova tlačit na to, aby ve státním rozpočtu bylo myšleno na pokračování podpory oblasti kultury zasažené koronavirovou krizí. Ruku v ruce musí jít také to, že Ministerstvo kultury ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví, s epidemiology musí představit udržitelný a s kulturními aktéry diskutovaný plán na obnovení činnosti kulturních institucí. Ten současný protiepidemický systém fakticky udržuje kulturní instituce ve stavu stálé hibernace, jsou jenom v malé míře otevřena muzea, otevřeny galerie, a instituce živého umění zatím zůstávají uzavřeny, což znamená nejenom to, že nemohou poskytovat služby, pro které jsou založeny, ale také to, že se prohlubují jejich ztráty. Chtěl bych také apelovat v této souvislosti na to, aby se více myslelo na kulturní instituce, které nemají buď veřejného zřizovatele, nebo nespadají do kolonky té tzv. nezávislé kultury. Ten druhý pozměňovací návrh bych označil za svým způsobem trochu kuriózní, protože já tady jako opoziční poslanec navrhuji, aby se posílil rozpočet Ministerstva kultury v oblasti příspěvkových organizací přímo zřízených Ministerstvem kultury, neboli já tady přednáším návrh, aby Ministerstvo kultury se dostatečně zhostilo přímo svých zřizovatelských funkcí vůči svým kulturním institucím. Já jsem byl, musím říct, trošku překvapen, když jsem četl důvodovou zprávu této rozpočtové kapitoly v této části, kde se, dovolte mi odcitovat jenom malou část, přímo píše: Většina muzeí a galerií zcela zruší nebo dramaticky omezí tvorbu výstavního programu. Národní divadlo nebude schopno profinancovat tvorbu nových představení a udržet stávající rozsah hracího plánu.
Když tohle slyšíte a vidíte, je to na omdlení. A na vyhazov nejen pseudomanažerů, ale také rezortního ministra, který má poštu v gesci. Zde je potřeba hlasitě zdůraznit, že Česká pošta spadá pod ministra vnitra a předsedu ČSSD Jana Hamáčka. A ten by měl ze své neschopnosti vyvodit plnou odpovědnost. Za prvé, koho chtějí ti géniové propouštět, když pošta tradičně a dlouhodobě svou práci nestíhá s výmluvou, že nejsou lidi? Ještě jednou připomenu, že propouštění se má týkat doručovatelek, šoférů, co vozí balíky, nebo lidí za přepážkami. Nikoli neschopných manažerů. Nic ve zlém proti nim. Dělají to, co jim vláda umožňuje. A ta podporuje nadnárodní korporace na úkor českých firem. To vidíme i dnes, kdy musí být zavřené české obchody, zatímco nadnárodní řetězce se stejným sortimentem mají otevřeno. Tento způsob jednání vlády je pro SPD nepřijatelný. Ale zpátky k České poště. Vláda má vyloženě povinnost dělat maximum pro to, aby státní firma prosperovala a tvořila příjmy do státního rozpočtu. A samozřejmě má také povinnost dělat vše pro to, aby zahraniční firmy nechávaly přiměřený díl zisku u nás. Ministr vnitra a předseda ČSSD Hamáček, pod kterého pošta spadá, měl možnost ukázat, co v něm je, a udělat z České pošty ziskovou firmu, která má potenciál dělat stamilionové čisté zisky a zaměstnávat desetitisíce lidí. Neukázal nic a opět zklamal. Ale zmíním jen to, že SPD navrhla konkrétní pozměňovací návrhy v řádu více než dvou desítek miliard. O v současnosti naprosto scestných nákupech zahraniční bojové techniky, které armádě nijak výrazně nepomohou, jsem již hovořil. Jsme ve stavu, kdy má stát pomáhat českým firmám a jejich zaměstnancům. Navrhujeme pochopitelně další škrty zbytných výdajů. Například u takových vládou navržených absurdit, jako je poradní orgán vlády pro rovnost mužů a žen, gender. A to je opravdu skandální. Takže vláda v rozpočtu vyplácí peníze politické neziskové organizaci podporující migraci do České republiky, která se ještě soudí s Českou republikou, a ještě vysává peníze z našeho rozpočtu následně další na podporu nelegálních afghánských migrantů, a vláda to dál platí! Je to otevřeně proimigrační vláda, která podporuje nelegální migraci z muslimských zemí. Pana premiéra už jsem se dvakrát na to ptal, jako co s tím udělá. Pan premiér vždycky řekne, že to zjistí, a skutek utekl. Takže to je v tom rozpočtu dál, krátce řečeno. Bohužel na rozdíl od Haškova feldkuráta Katze my a naše děti ty dluhy, které nám tu nasekala vláda, platit budeme. Naopak, tak to dělá každý prozíravý hospodář. Ale problém je, když se skutečně jen půjčuje, někteří hodují a na zbytek čeká jenom splácení.
Nyní vystoupí s přednostním právem za klub ČSSD pan poslanec Roman Onderka.
Na poště restrukturalizace, kterou navrhuje pan ministr vnitra, se dotkne konkrétně například u pozice pošťáka asi tří set zaměstnanců. To znamená rozpočet s deficitem 320 mld. Nezbytné výdaje na zastavení či omezení pandemie a náprava vzniklých škod vyžaduje mimořádně vysoký schodek rozpočtu a dluhové zatížení příštích generací.
Jde o převod prostředků určených na Ministerstvu zahraničí na finanční dary do zahraničí, ke kterým není v současné situaci ekonomické krize žádný důvod, směrem k posílení objemu finančních prostředků pro naše občany se zdravotním postižením, kteří jsou závislí na péči a asistenci jiných osob. Takže ještě jednou shrnu čísla sněmovních dokumentů, ke kterým se tímto hlásím. A vás moc prosím o jejich podporu. Děkuji za pozornost.
Nyní prosím pana poslance Jandu a připraví se pan poslanec Kaňkovský v podrobné rozpravě.
Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené dámy, vážení pánové, vážení členové vlády, své stanovisko ke státnímu rozpočtu zejména v oblasti sportu jsem již detailně představil v prvním čtení. Ten první je již klasický a jedná se o snížení výdajů na dotační program Podpora veřejně prospěšných aktivit nestátních neziskových organizací v oblasti rovnosti žen a mužů na Úřadu vlády za 2 miliony. Proto navrhuji tuto částku přesunout na příspěvek na péči zákona o sociálních službách. Navíc s ohledem na demografickou křivku, kdy nám populace objektivně stárne, můžeme i nadále předpokládat růst těchto výdajů a přesunuté zde peníze najdou mnohem lepší uplatnění. K tomu si myslím, že žádné dotace nejsou potřeba. Jde o dotaci pro Český svaz bojovníků za svobodu. Tohle je ale podle mého úplně přes čáru a já se s tím nehodlám smířit. Pro vládu je to možná prkotina, která je pod rozlišovací schopnost každého ministra. Pro většinu lidí této země je to ale spousta peněz. Mnohem větší význam těchto peněz než ten finanční je však symbolika. Problémy kolem Českého svazu bojovníků za svobodu, které podle mého názoru brání poskytnutí dotace, se dají rozdělit do tří částí. To titulování nemyslím jako urážku, ale jako ocenění jeho minulosti člena KSČ a pomahače Veřejné bezpečnosti. Nejde ale jen o nějakou historii. Za neméně problematické považuji i jeho současné vystupování v čele svazu. Pak je tu samostatná činnost spolku, v mnohém možná bezproblémová či přínosná. Jsou tu ale do očí bijící skandály. Jen namátkou - výpady některých členů proti NATO, znevažování tryzny v Terezíně, oceňování osob spjatých s komunistickým režimem. K třetímu problematickému okruhu, k tomu, jak Svaz bojovníků za svobodu nakládá se svěřenými financemi. Svaz sporné finance ve výši necelých 763 tisíc následně vrátil, čímž se vyhnul dalším postihům. Stačí se podívat i do minulých žádostí svazu o dotace. Je opravdu účelné, aby více než polovina prostředků byla určena na režijní náklady? Například. Postrádám tam ale zmínku o vzdoru proti komunistické totalitě. Pomník už je pryč, alespoň tohle se vyřešilo a věnce k bolševickým maršálům už nebude muset platit daňový poplatník. Například rozkol uvnitř svazu, kdy několik desítek členů lidické organizace se rozhodlo pozastavit svoje členství. Asi nepřekvapí důvod - nesouhlas s kroky vedení. A vedení si zase stěžuje na chování oblastních organizací, neboli situaci ve svazu nejspíš nemá pod kontrolou.
A myslím si, že vzhledem k tomu, na co se potom vydávají peníze právě z aktivní politiky zaměstnanosti, to bude určitě velmi důležité. A tam si myslím, že je to velmi důležité. Obce mají povinnost do určitého roku vytvořit nové územní plány, ale mají problémy skutečně s jejich pořízením především ty menší obce, protože někdy se ty částky pohybují v řádu stovek tisíc korun. Takže tam alokujeme po konzultacích. A samozřejmě velmi zajímavým pozměňovacím návrhem v té druhé části je právě podpora architektonických a urbanistických soutěží. A samozřejmě to také pomáhá naplňovat cíle politiky architektury a stavební kultury České republiky. Tolik naše pozměňovací návrhy.
Můj návrh spočívá ve třech věcech. Navíc jsou to bohatí lidé, tak si to můžou zaplatit. Děkuji za pozornost a hezký večer.
Já vám děkuji.
Vážený pane předsedo, děkuji za slovo.
Já vám také děkuji. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Ptám se pana navrhovatele, zda má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy. Je tomu tak.
Už zde nebudu opakovat vše, co by k hornímu zákonu mělo zaznít ve smyslu té hlavní podstaty. Výsledek je značně znepokojující. Takže z našeho pohledu tento návrh odporuje snahám o zjednodušení povolovacího řízení. Pozměňovací návrh zavádí automaticky povinnost vlády měnit sazby úhrad z vydobytých nerostů - a teď to je důležité říct - každé dva roky prostřednictvím pevně stanoveného mechanismu. Zvýšením sazby se totiž vyžaduje nárůst ceny nerostu, a to o více než 10 % po dobu dvou let za sebou. Takže naopak při výrazném poklesu ceny, a to je důležité říct, nebude moct stát snižovat případně sazbu úhrady, což by zase bylo nevýhodné pro ty podnikatele. Jinými slovy tento pozměňovací návrh doporučuji neakceptovat v té podobě, tak jak byl předložen, a já ho nedoporučuji.
Já vám děkuji. Otevírám rozpravu, do které se hlásí jako první pan zpravodaj.
Horním zákonem jsme se zabývali velice podrobně v rámci průběhu celého roku a nyní stojíme před závěrečným hlasováním. Ale o co mi jde dneska v tom předkladu. Co se týče návrhu, jediného bez stanoviska výboru, již zde pan ministr o něm hovořil. Jedná se o možnost obcí, krajů získat předkupní právo na pozemky po rekultivaci. Tady je otázka, jestli k tomu přihlédnout, nebo ne. Budu velice rád, když tímto hlasováním projdeme, jak se říká, bez ztráty kytičky a uzavřeme horní zákon v tomto roce.
Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Ferjenčík.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych chtěl jenom reagovat na vyjádření především města Sokolov k mému pozměňovacímu návrhu k tomuto zákonu, kde bohužel došlo k nedorozumění a město Sokolov dospělo k tomu, že mým cílem je snížit příjem samospráv z těch poplatků za těžbu, což není pravda. Pokud neprojdou, tak alespoň my jako Piráti pro ten můj návrh následně hlasovat nebudeme, protože skutečně jde o komplexní změnu, která je ale ovšem rozdělena do několika pozměňovacích návrhů, které jsou hlasovatelné samostatně.
Ptám se, zda ještě někdo má zájem o vystoupení v rozpravě k tomuto bodu ve třetím čtení. Pokud se nikdo nehlásí, tak rozpravu končím. Ptám se, zda je zájem o případná závěrečná slova.
Dámy a pánové, velmi stručně. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 schválila Poslanecké sněmovna Parlamentu v prvním čtení. Předpokládám, že na dnešním jednání budou předneseny pozměňovací návrhy k návrhu státního rozpočtu, a v této souvislosti bych chtěla poznamenat, že kapitola Všeobecná pokladní správa má rozpočet výdajů ve výši více než 227 miliard korun obsažených v desítkách položek.
Zpravodajkou rozpočtového výboru je paní poslankyně Miloslava Vostrá. Prosím paní zpravodajku, aby se ujala slova.
Vážený pane místopředsedo, děkuji za slovo. Kolegyně, kolegové, rozpočtový výbor se zabýval státním rozpočtem na své 48. schůzi 25. listopadu a přijal usnesení číslo 486, které máte k dispozici. Nicméně dovolte mi, abych vás s ním seznámila. Poslanecké sněmovně přijmout tato doprovodná usnesení:
Dobrý večer, vážené kolegyně, vážení kolegové. Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Petr Beitl a připraví se pan poslanec Jiří Kobza.
Spolupráce s mezinárodními organizacemi je součástí české zahraniční politiky. Předpokladem pro naplnění tohoto potenciálu je však efektivní využívání možností této spolupráce. Gestory této spolupráce jsou správci jednotlivých kapitol státního rozpočtu v závislosti na věcném zaměření činnosti mezinárodních organizací a koordinační úlohu má plnit Ministerstvo zahraničí. Tolik teorie. NKÚ vyhodnotil, že nebyly naplněny předpoklady pro účelné poskytování prostředků organizacím, opatření stanovená vládou České republiky, která mimo jiné sledovala dosažení úspor, nebyla řádně plněna. Realizované úspory byly spíše výjimkou a byly minimální. NKÚ vzhledem k absenci úplných a spolehlivých dat o spolupráci s mezinárodními organizacemi oslovil všechny správce kapitol státního rozpočtu a ČNB se žádostí o vyplnění dotazníku. Mezi položkami dotazníku bylo i vyhodnocení přínosu členství a vyhodnocení jeho zahraničního významu. Pokud se podíváme, co to znamená rozpočtově, potom finance vynaložené na mezinárodní organizace, u kterých gestoři nevyhodnotili přínos spolupráce, představují jen na povinných příspěvcích téměř 850 mil. korun ročně. Tuto úsporu poukazuji ve prospěch kapitoly 396, tedy ke snížení státního dluhu.
Prosím, vaše dvě minuty.
Má samozřejmě pravdu, že rozpočet jednáme jenom v podrobné.
Děkuji.
Je smutné, že ten slib byl opravdu na jedné straně už od samého jara velmi bombastický, ale ta realita za ním kulhá na všechny nohy, a to i kdyby jich měla víc než dvě, tak kulhat bude. Každý den pro mnoho tisíců lidí znamená obrovské těžkosti, obrovské problémy. Za listopad tohoto roku jsme už podruhé překonali historický rekord. Proč to říkám? To je určitě proměna, která i v tom schvalovaném rozpočtu bude sehrávat svoji roli.